Prosím, máte slovo. Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena jako poslední zatím paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Pro paní poslankyni a pana poslance z koaličního tábora. Doufám, že mě dobře poslouchali, že jsem říkala, že nejezdí vláda do regionů. Vláda má premiéra, v současné chvíli 18 ministrů, historicky nejvíc. A já jsem zažila jako hejtmanka, že do našeho Karlovarského kraje přijela celá vláda, všichni ministři. Sedli jsme si k problémům Karlovarského kraje. Sešli jsme se a pak jednotliví ministři jeli s těmi jednotlivými náměstky a radními. Já si myslím, že ta vláda rozhoduje na vládě a že není to o tom, že ten druhý ministr jenom zvedá ruku, a že i on by měl vědět, jaké problémy ty jednotlivé regiony mají. Proto tady vyzývám vládu, která je ve vládě už přes rok a jako vláda nebyla ani v jednom regionu. Takže jsem hovořila pravdu.
Já bych jenom rád uvedl na pravou míru, co bylo tady teď momentálně řečeno paní kolegyní. To je první věc. Ano, bylo to domlouváno ještě za minulého vedení Karlovarského kraje. A prosím, podívejte se na datum, kdy jste byla podepisovat memorandum o stavbě. To je první věc. Druhá věc je - není pravdou, že u nás nebyl žádný ministr. Za prvé nejdřív pan Gazdík, za druhé potom pan Balaš a byl tam samozřejmě, a u toho jste byla vy taky, byl tam i pan ministr zdravotnictví Válek. Takže nemluvte tímto způsobem, protože ten Karlovarský kraj opravdu není zapomenut. A já chápu, že chcete mít nějaké zásluhy tady na té Sněmovně, ale prosím, mluvte aspoň pravdu.
Prosím, máte slovo.
Buďte tak laskav a přineste mi datum podpisu memoranda. Já jsem kvůli BMW absolvovala minimálně sto jednání. A bylo to velmi, těžké docílit toho, aby BMW do Karlovarského kraje přišla. A jsem na to pyšná, že se to povedlo. Prosím vás, chovejte se slušně a korektně.
S faktickou je přihlášen pan poslanec Šimek, poté pan poslanec Kuchař. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že není důležité, jestli vláda jezdí v plné sestavě po regionech, ale je důležité, aby do toho regionu vyjela klidně po jednotlivých ministrech a zajímala se o problematiky v jednotlivých gescích. Takže skutečně si troufnu říct, že polovina vlády navštívila během prvního roku Pardubický kraj při různých aktivitách a jednali jsme o různých problémech Pardubického kraje. A skutečně osobně mě netrápí, že nenajel celý jeden autobus v plné sestavě, ale velmi mě těší to, že zástupci této vlády se zajímají o území Pardubického kraje, a věřím, že i dalších částí této republiky. A to buďme rádi, že funguje. A víc nemá smysl o tom diskutovat, jestli jezdí v plné sestavě, nebo v nějaké. Hlavně že jezdí a snaží se řešit to, co se v území děje.
Jenom chci říct, že v Karlovarském kraji není postaven ani metr, a dokonce tam nejsou ani územní úpravy. Takže to byly čtyři roky vaší vlády, paní hejtmanko.
Já si tedy nechci vyřizovat účty ohledně Karlovarského kraje, myslím, že to je nedůstojné. Nepatří to sem. Jsme tady ze všech krajů, každý máme nějaké problémy. Ale pokud tady někdo lže, tak to je prostě, že se ten člověk musí ohradit. Prostřednictvím paní předsedající. A to, co jste tady fakt řekl, je obrovská podpásovka. Udělaly se tři úseky, 15 kilometrů. A pan Kupka teď přichází s tím, že od roku 2024 se to bude platit. Začněte radši pracovat než chodit sem a lhát tady u mikrofonu.
Nyní je přihlášená paní poslankyně Šafránková do rozpravy řádně. Připraví se pan poslanec Vondráček.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně se krátce vyjádřit k působení vlády Petra Fialy hlavně s důrazem na oblast sociální politiky, které se věnuji, a odůvodnit, proč tato vláda nemůže mít mou důvěru.
S faktickou je přihlášen pan poslanec Špičák.
Mám tady pouze dvě minuty. A já tedy si dovolím říct pouze úplně dva naprosto základní principy. Pokud nenavážeme výsledky ve vědě na kariérní postup a kariérní motivaci, tak se věci nikam nehnou. A věda podobně jako špičkový sport se nedá dělat bez cizinců. Pokud my brutálně nebudeme hodnotit výzkumné organizace podle počtu zahraničních pracovníků, a to i na vedoucích místech, nemáme šanci pohnout výzkumem dopředu. Pokud nepůjdeme touto cestou, nemáme šanci.
Děkuji.
Děkuji za dodržení času. Nyní poprosím pana poslance Zlínského a následuje paní ministryně Langšádlová. Zatím faktické poznámky. Prosím.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vzhledem k vystoupení paní ministryně, tam zaznělo, že - nebo tak jsem to já pochopil, že se nám nějakým způsobem vlastně rozpadá postupně ten globalizovaný svět. Tak já jsem chtěl jenom zmínit tady tohle, že to považuji za nesmírně důležité.
Děkuji za připomínky, určitě na některé z nich budu reagovat. Rozumím tomu, že je potřeba zvýšit institucionální podporu, ale je potřeba to opravdu provazovat i s hodnocením a s podporou excelence a těmi dalšími kroky, které jsem zde již zmiňovala. Musíme ty věci řešit ve spolupráci. Já věřím, že i zástupci vysokých škol, Akademie a další vnímají ty nedostatky současného systému. Chápu, že například účast kvalitních zahraničních pracovníků může být jedním z indikátorů kvality pracoviště, ale bála bych se opravdu jenom říci více zahraničních pracovníků - vyšší kvalita. Ano, já podporuji spolupráci s Jižní Koreou, Izraelem, Japonskem a s dalšími významnými subjekty.
Berki Jan se omlouvá od 18.30 do 9 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, jsem rád, že zrovna předsedáte, protože než začnu svůj projev, tak se samozřejmě chci věnovat této situaci, kterou tady vidíme kolem sebe. Vážená vládní koalice, vy jste ze schůze o nedůvěře vládě udělali frašku. Za mnou sedí jeden ministr , jestli se nemýlím, ten, který si vytáhl nejkratší sirku. Pane ministře, to není nic pejorativního. Takže prostě se nám nedůvěra vládě scvrkla na vyprávění a projevy ministrů, kteří tady říkají 16 hodin, jak je všechno v pořádku, vlastně vznikla jenom taková malá panika a my jako vláda vysíláme signály, že je všechno v pořádku, nic se neděje. Ještě jednu důležitou věc. Vy, pánové z koalice, a dámy, pardon, vy, demokrati z demokratických stran, jste včera ani neotevřeli rozpravu, aby na ty projevy ministrů, jak je všecko úžasné, krásné, skvělé, prostě nemohl nikdo reagovat. To je fraška! Ale my si na to počkáme, paní předsedající. Vy jste to udělali záměrně tak, já jsem se do té diskuse přihlašoval - to je můj osobní pohled na to - já jsem se do té diskuse přihlašoval už před možná deseti dny prostřednictvím své asistentky.
Na straně druhé bych rád ale volebnímu štábu pana poslance Babiše poděkoval, protože kvůli jeho snaze stát se za každou cenu hlavou státu mám nyní příležitost vám představit, co jsme všechno na Ministerstvu kultury za poslední rok dokázali odpracovat. Tak tedy pojďme společně do světa kultury, která, jak já rád říkám, spojuje. A protože kultura spojuje, tak se mimochodem tolik liší od předvolební kampaně pana poslance Babiše. Česku hrozily pokuty za pozdní zavádění některých norem, k jejichž přijetí jsme se zavázali. A mimochodem asi za minulé vlády se zase tolik nemakalo, když k téhle nemilé situaci došlo. Ale já tu nejsem proto, abych jen rekapituloval resty předchozího kabinetu, proto spíše představím, jak jsme českou kulturu vyvedli z časů covidu a jak pracujeme na její podpoře v dnešní obtížné době. Dovolil bych si tedy začít určitým ohlédnutím za covidovým obdobím. Když jsem koncem roku 2021 nastoupil na Ministerstvu kultury, dělo se tak v době vrcholící covidové vlny, což dnes už se trochu zapomíná, ale bylo to velmi podstatné. Čelili jsme v té době jednak slibům předchozí vlády, že poskytne další covidové podpory, na které se mimochodem odkazovali všichni aktéři působící v sektoru kultury. Jen jaksi nebylo našimi předchůdci nic připraveno a čelili jsme také riziku dalšího uzavírání kulturních aktivit. Čelili jsme tomu ovšem velmi úspěšně a podařilo se nám zajistit kompenzace pro kulturní aktéry. Co bylo ale ještě důležitější, a to bych rád tady zdůraznil, je to, že jsme splnili svůj slib, že nebudeme řešit epidemickou situaci lockdowny a zavíráním kultury. Zdálo se tedy, že tím, jak covid postupně ustupoval, vyřešení kompenzací pro kulturu přijetím novely rozpočtu na rok 2022 - který, ten původní návrh, připravila minulá vládní administrativa zcela nerealisticky - nastane čas standardně pracovat. Nicméně museli jsme pak ze dne na den čelit dalším neočekávaným výzvám, které jsme nemohli ovlivnit, tedy především dopadům Putinovy agrese vůči Ukrajině. Ministerstvo kultury nikdy neoplývalo množstvím finančních prostředků. My jsme si toho byli velmi dobře vědomi a v rámci státního rozpočtu máme v programovém prohlášení naší vlády, že se chceme postupně blížit jednomu procentu státního rozpočtu, výdajů státního rozpočtu na kulturu. Rozpočet kultury je poddimenzovaný léta, možná desetiletí. Mimochodem Ministerstvo kultury samotné je úřad, který má 300 zaměstnanců, asi nejméně ze všech ministerstev. Nicméně jsme sice úsporní, ale velmi efektivní. Naše vláda si je vědoma, že je zapotřebí pomoci. A v případě mého ministerstva jde o podporu kultury a kulturních aktivit v celém Česku, nejen tedy o naše vlastní organizace. S rozpočtem svého ministerstva pro rok 2023 jsem spokojen a považuji ten výsledek za velký úspěch. Ale nechci hovořit o úspěchu svém. Chci zdůraznit, že rozpočet Ministerstva kultury pro letošní rok je znamením toho, že vláda považuje kulturu za svou prioritu. Budeme v letošním roce tedy hospodařit s částkou, která je i při zohlednění covidových roků v absolutní hodnotě nejvyšší, jakou kdy mělo Ministerstvo kultury k dispozici. Podívejme se na sedm vybraných oblastí, které nejlépe ukážou onen zmiňovaný prioritní přístup naší vlády ke kultuře. Jsou to body klíčové pro zachování kulturní služby. Ale jsem si vědom, že toto je velmi důležité, a jsem určitě kdykoliv připraven takovou debatou vést. První prioritou je financování příspěvkových organizací mého ministerstva. Když se vedou diskuse o financování kultury, tak ve veřejném prostoru se často hovoří o onom zmiňovaném jednom procentu. Instituce, které prostě stojí na špičce svého žánru, a tudíž se jim stát musí velice intenzivně věnovat. Nám se podařilo zajistit pro letošní rok navýšení o 300 milionů korun, které má sloužit k tomu, aby se zvládly rostoucí ceny energií, i dalších 300 milionů na promítnutí desetiprocentního zvýšení platů. I to je velmi důležité téma, protože co se týká zaměstnanců v oblasti kultury, tak tam skutečně ty jejich platy nedosahují takové výše, která by v mnoha ohledech si určitě pro tyto zaměstnance... nebo kterou by si zaměstnanci zasloužili. Tak i toto je dokladem toho, že vláda vnímá odměňování zaměstnanců v kultuře jako jednu ze svých priorit.
A pan ministr bude reagovat.
Ale zkusím být ještě kratší, než jsem byl předtím. Já jsem v té odpovědi ani omylem nedosáhl toho prostoru, který měl kolega Mašek, a nebudu zdržovat, protože teď je schůze o odvolání vlády. Interpelace bývají ve čtvrtek a já udělám maximum pro to, abych tady každé interpelace byl, a rád ty dotazy, které jsou, vždycky zodpovím, protože interpelace jsou daleko konstruktivní debata. Z toho důvodu znovu opakuji, a budu velmi rád, když se budeme se zdravotním výborem scházet nejenom na půdě Poslanecké sněmovny, ale ke konkrétním tématům na ministerstvu, kde současně mohou být i jednotliví pracovníci ministerstva. vy jste to nevěděli. Já to prostě nemám v povaze. Já se daleko lépe budu bavit a raději bavit o odborných záležitostech, budu se bavit o tom, co je ku prospěchu pacientů. Znovu opakuji, že každý má nějakou svoji roli, a tak jak máme Státní úřad jaderné bezpečnosti, to je tedy ten úřad, který hlídá jadernou bezpečnost, kde věříme šéfovi toho úřadu, paní předsedkyni Drábové, že pokud se objeví jakékoliv riziko, upozorňuje příslušného ministra a vládu, tak máme Státní úřad pro kontrolu léčiv. Kombinaci těch věcí, to opravdu si nemyslím, že mohl někdo předpokládat. A to, že to nikdo nepředpokládal, je to, že ta situace je opravdu v celé Evropě. Všichni z vás, co jste tady v této Poslanecké sněmovně a jste zdravotníci, máte řadu svých kolegů v těch zemích. Ano, můžeme si tady říct ty příklady, že zajedu do té či oné lékárny v té či oné zemi a nějaký lék, který tady v lékárně neseženu, tam v té lékárně seženu. Můžeme si ty příklady říkat. Ale pokud zavoláte svým kolegům a budete se opravdu ptát svých přátel, kteří tam pracují v lékárnách, dělají lékárníky nebo jsou členové těch jejich sdružení, tak vám potvrdí, že to, co tady říkám, je pravda. Pro mě je naprosto nesmyslné a zbytečné, abych tady lhal. Jednak k tomu nemám důvod, jednak bych to považoval za něco, co dehonestuje mě. Na to jsem příliš starý a příliš si vážím této Poslanecké sněmovny a vás, co tady sedíte, jak vlevo, tak vpravo. Nemusíte mně věřit, můžete znovu a znovu vystupovat a útočit, ale stejně tím nezměníte to, že tady budu říkat pravdu. Prostě nic jiného vám neřeknu než to, co je pravda, co mám ověřené a co si opravdu zjišťuji.
Je zde ještě jedna faktická pana poslance Zlínského. Platí ta faktická? Tak můžeme přejít k dalším řádně přihlášeným. A to je pan poslanec Jiří Mašek... A dalším je pan poslanec Rais.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl v tomto příspěvku zejména soustředit na školství. Ta malá novela byla schválena ještě předcházející Sněmovnou, a pokud se na to pamatuju, tam došlo ke konsenzu celkem, tak jak je ta fráze, napříč politickými stranami jsme se domluvili na tom zákoně. Tak doufejme, že i ta velká bude obdobná. Náš vzdělávací systém proto bude muset reagovat na výzvy, které před námi stojí, a mít takové školy, které dokážou připravit naše děti a mladé občany pro život ve společnosti 21. století." A jedno z těch hlavních opatření, která vláda slibovala realizovat je - cituji zase: "Získat pro školství více finančních prostředků." Důraz plánovala klást na udržení 20% podílu nadstandardních složek platu a jejich efektivní využívání. Mimo jiné o tom hovoří celkem dost detailně studie našich renomovaných kolegů Münicha a Smolky s názvem Platy učitelů v roce 2021: vrchol dosažen a co dál? A zde právě hovoří o tom, že v podstatě platová křivka se propadá směrem dolů. Nerad bych se tedy opakoval. A v podstatě učitelé regionálního školství jsou na tom lépe než jejich kolegové na vysokých školách.
A prosím vás, to, co jste v té Evropě předvedli, to je prostě na čtyřku, čtyři minus.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, já jsem zde několikrát vystupovala s faktickými poznámkami na jednotlivá vystoupení. Já jsem to už tady včera řekla. Hodně se mě to dotklo, a proto to zde opakuji. A myslím si, že než tohle příště někdo řekne, tak ať si to hodně rozmyslí. Trochu jsem se, když tady bylo vystoupení kolegyně, vaším prostřednictvím, Lucky Potůčkové ze STANu, zamyslela nad tím, jak tady zrekapitulovala naši vládu, která tu byla před tou vaší. A dnes, když tu byl pan premiér, já jsem byla ráda, že tu byl a uhodl to, že to byla jeho slova, ale znovu se k nim vrátím. Takže já vám to znovu přečtu, co zde řekl nynější, současný premiér Fiala: Důvěra znamená ochotu spolehnout se na druhé a svěřit jim do rukou svou budoucnost. A já se vás ptám, dámy a pánové, aby si každý z vás upřímně odpověděl na tyto otázky a podle toho se rozhodl, jak bude hlasovat. Spoléhám se na tuto vládu? Jen teď míří jiným směrem. Říkám, že pokud lidé měli nějakou důvěru v současnou vládu, jsou - ne všichni samozřejmě, dnes jsem dostala do messengeru otázku, že nemluvím za všechny občany. Tato vláda totiž hájí pouze omezené skupiny občanů, v podstatě zájmy pouze svých voličů, na ty ostatní bohužel kašle. Nebo možná to nazvu ještě hůř - ona je nevnímá, jako by je vůbec neviděla. Tato vláda má velmi omezený záběr a v podstatě by se dalo říct, že situaci České republiky vnímá optikou velkých měst, tedy svých voličů. Vnímá jejich problémy, zajímá se o jejich životní úroveň, všichni ostatní jako by pro tuto vládu propadli nějakým sítem a přestali existovat a ty jejich problémy neřeší. Nemáte na energie? Tak si vezměte svetr - to už je to ohrané, ale musím to zopakovat. Nevystačíte si s penězi? Nestyďte se, běžte do fronty na úřad práce. Doufejte, že se dostanete na řadu, a doufejte, že vám ty peníze někdy pošleme v termínu. Tato vláda svým přístupem řadu lidí dohnala do existenčních problémů. A já se tedy ptám: Ony jeho důsledky dopadají jen na Českou republiku? Nebo jak si mám jinak vysvětlit, že jiné evropské země podobné problémy neřeší, že v nich tolik lidí nežije na hranici existenčního minima a neupadá do chudoby? Mluvím za ty občany, kteří mi píšou. A každý jsme tady zvoleni občany, kteří nás volili, takže můžu volit za občany, kteří mě zvolili. Asi chápu, že jednáte podle svého nejlepšího přesvědčení, opravdu bych nerada spekulovala nad tím, že ne, ale zkuste se zamyslet nad tím, že to přesvědčení vaše možná není správné a chtělo by ho trochu upravit. Pan senátor Smoljak v jedné televizní debatě řekl, že tato vláda není monolit, že je v ní pět stran, každá s jiným programem. Já se omlouvám, ale ten pocit nemám. Chápu názorovou shodu TOP 09 a ODS, které se nikdy netajily tím, že jsou stranami s programem pro bohaté, ale kam se poděla určitá solidarita a soucitnost s druhými, které bych očekávala od lidovců? Kde je ten tah na branku a pomoc pro mladé, které bych čekala od Pirátů? Kde je ten boj za lidi z malých obcí a okrajových částí republiky, který bych čekala od Starostů? Nic takového tu nevidím.
No a poslední věc, co bych stručně okomentoval, to jsou nadstandardy. Já jsem nikdy - a vláda nikdy neřekla, že chce zavést nadstandardy. Na programové konferenci naší strany jsem vysvětloval, proč je nesmysl se dneska bavit o nadstandardech. Je to tak, že my máme klinické doporučené postupy. Nebyli tam vtaženi jako politici, byli tam vtaženi jako odborníci ve svých oborech. Zdravotní péče, tak jak je hrazena v České republice, musí zvyšovat svoji kvalitu a hlavně se musí sbližovat ty rozdíly směrem k tomu kvalitnímu. Prostě pokud před léčbou karcinomu rekta víme, že je nutné dělat magnetickou rezonanci rekta, pak toto vyšetření musí mít všichni pacienti s touto diagnózou v České republice. Jiná věc je možnost připojištění. A tady existuje jakýsi prostor. Můžou to být nové postupy v telemedicíně a propojení s některými umělými inteligencemi, mohou to být například oblasti sociálně-zdravotního pomezí, kde už dneska k platbám dochází. Ale nemůže to být nic z toho, co dneska konzumuje pacient v rámci zdravotního pojištění. Tam musíme zvyšovat dostupnost a kvalitu. Tedy nikdy tato vláda slůvkem nezmínila a nikdy ani nezmíní, pokud já budu ministrem zdravotnictví, že bychom měli prosazovat nějaké nadstandardy. Je jedno, co chci nebo nechci. Ten důvod je jednoduchý - to prostě ani teoreticky nejde.